Děkuji. Pan poslanec Foldyna stáhl faktickou poznámku. Na řadě je pan předseda Filip.
Děkuji. A od té doby si o Člověku v tísni myslím své.
Následuje faktická poznámka pana poslance Profanta. Připraví se pan předseda Jurečka, zatím s poslední faktickou poznámkou.
Dobré poledne. Takže za chvíli se k tomu dostaneme snad vylučovací metodou, komu takové esemesky chodí. Nebojte se nám napsat. Zkuste to slušně. Ale my si poradíme s každou formou zpětné vazby, bereme ji na vědomí a bereme ji vážně.
Prosím, máte slovo.
Vy tady děláte tu volbu nedůstojnou. Jak tady může zaznít od poslance této Sněmovny věc, která není pravdivá.
Děkuji. A ještě pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou a pak paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.
Ona říkala tady jednu věc, že ty podněty, které podávají občané na úřad ombudsmana, jsou z drtivé části oprávněné. Já se přiznám, že si nejsem jist, že je to pravda. Já bych rád viděl tu statistiku. Ale je to úplně jedno, jestli jsou oprávněné, nebo ne. Oni se na ten úřad obracejí s důvěrou, protože si myslí, že jim pomůže. Já opravdu si myslím, že není úplně fér tady reagovat na základě jakési esemesky.
Děkuji. Paní poslankyně Valachová.
Závěrem ještě jednou děkuji za velkou shodu na zdravotním výboru a jsem rád, že Poslanecká sněmovna, jak to tak vypadá, snad bude kráčet rozumnou cestou, která podporuje očkování a přitom akceptuje obavy rodičů dětí, které mají očkování absolvovat.
Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi. Svého stranického kolegu předběhne paní zpravodajka, která se přihlásila do rozpravy. Paní zpravodajko, hlásila jste se do rozpravy a jako zpravodajce vám tedy udělím přednostní právo. Máte slovo. Já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid! Takže kdo diskutuje jiné téma, tak zásadně v předsálí.
Já jsem se jako zpravodajka, vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlásila kvůli nezbytné legislativně technické úpravě, kterou je potřeba načíst teď, když je otevřená rozprava. Děkuji za pozornost, pak o tom budeme hlasovat v té legislativně technické sekci procedury.
Ještě dnes jednou pěkné dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. A někdy i kromě odpovědnosti rodičů a pediatrů do toho zatahují i ředitele škol a mateřských škol. Jsem rád, že tento pozměňovací návrh získal podporu i výboru zdravotnictví, takže doufám, že je reálná šance, že projde i dnes ve třetím čtení. Zde krátce.
Tato novela je transpoziční. My v tom jádru té transpoziční novely tuto novelu podporujeme. Pokud se týká pozměňovacích návrhů, tak jenom krátce. Jednoznačně podporujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Brzobohaté pod bodem D2, týkající se úhrady očkování proti meningokoku. Dále podporujeme pozměňovací návrh pod bodem A paní poslankyně Adámkové, tam jsem i spolupředkladatelem. Já jsem hluboce přesvědčen, že v současné složité epidemiologické situaci tím spíše by hlavní hygienik měl mít vzdělání lékaře, a to s příslušnou specializací. Chci tady říci, že to není nic osobně proti současné pozici hlavní hygieničky, ale my vnímáme problém v segmentu ochrany veřejného zdraví dlouhodobě jako neuspokojivý. Jsme přesvědčeni o tom, že ty epidemiologické výzvy, které dnes prožíváme, mohou být i do budoucna. To se netýká jenom koronaviru, to se může týkat dalších infekčních nákaz. Pokud se týká očkování, KDU-ČSL dlouhodobě podporuje očkování, protože i my to považujeme za naprosto zásadní preventivní nástroj v ochraně veřejného zdraví před závažnými infekčními chorobami. Tady se nic nemění. Nicméně určité pokrytectví, které máme v současném znění zákona, týkající se právě účasti dětí na zotavovacích akcích v některých předškolních zařízeních, považujeme spíše proti očkování, proti tomu, aby rodiče věřili a měli důvěru v to, že očkování funguje. Takže tady my podpoříme pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka, Válka či Farského. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní pan poslanec Petr Pávek v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.
Milé kolegyně, milí kolegové, jenom velmi krátce. Nebude to debata o očkování, bude to debata o znění tohoto zákona. Já bych vás rád seznámil se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých. To je důvod, proč podpoříme tedy pozměňovací návrhy jak kolegy Válka, tak kolegy Třešňáka.
Děkuji panu poslanci Petru Pávkovi.
Zahajuji hlasování.
Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 253, přihlášeno 177 poslanců, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.
Děkuji.
Ano, je to procedurální návrh. Nevím, jestli jsem zaznamenal všechno tak, jak to pan předseda řekl. První návrh se týkal toho, že jsou zde mimořádné okolnosti, na základě kterých budeme měnit program. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. A třetí návrh je, že pokud nestihneme dopoledne projednat body 219 a 220, tak budou pevně zařazeny jako první a druhý bod odpoledního programu dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Kdo je pro? Tento návrh jsme také přijali a budeme postupovat podle změněného programu.
Návrh zákona, jak už jsem říkal, má adaptační charakter a pouze stanoví sankce za porušení povinností vyplývajících z nařízení a určuje současně Český telekomunikační úřad a Českou obchodní inspekci jakožto národní regulační orgány. Jinak vše už je dnes běžně realizováno.
Prosím máte slovo.
Já vás s dovolením seznámím s krátkou procedurou dnešního hlasování k tomuto zákonu.
Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Kdo je proti? Proceduru jsme přijali. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 259, přihlášeno 172 poslanců, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Byl to jediný pozměňovací návrh. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
A já bych byl velmi nerad, kdyby tato debata měla sklouznout zase zpátky k debatě o očkování. To je celé.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
A dále řešit i mnohé poznatky, které z praxe jak ze zdravotní části, ale tak možná i z té části rodičů vnímáme i jako poslanci a poslankyně, jak jsme tady.

A kolegyně Andrey Brzobohaté, co se týče úhrady očkovacích látek proti invazivním meningokokovým infekcím. A zde bych se možná zastavila, že ta diskuze na výboru pro zdravotnictví se samozřejmě většinově nesla v té podpoře. A já věřím, že Sněmovna nepodpoří tedy ty pozměňující návrhy, které by nám odstartovaly velký zmatek, nebo i možná velký průšvih v tom, že by byly osvobozeny od nepovinnosti očkování v těch soukromých subjektech.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručně, protože posledně, ve druhém čtení, jsem shrnovala ty nelogičnosti, kde vlastně potom proběhla debata na zdravotním výboru. Nejsou úplně kapacitně v pořádku některá očkovací centra. Odesílali tam lidi z celé republiky s dětmi se závažnými komplikacemi.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pan ministr nemá, paní zpravodajka také ne. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Máte slovo, paní zpravodajko.
Jde o to, že mám avízo, že bude návrh na změnu hlasovací procedury. Za prvé hlasovat návrhy legislativně technických úprav. Ty byly načteny.
Zazněl návrh procedury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V těch bodech je kontradikce. Velmi se omlouvám a děkuji.
Je zde ještě nějaký návrh na úpravu procedury? Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu, tak jak ho zde přednesl pan poslanec Válek. Zahajuji hlasování.
Děkuji vám za pozornost.
Přečtu omluvu. Tak. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan poslanec Kupka se právě objevil na tabuli a přihlásil z místa.
Ještě jednou dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já si dovolím zmínit dvě důležitá témata. Obě souvisí s pozměňovacími návrhy, které jsem předložil. V tom jednom případě jde opravdu o to vymezit, které samosprávné funkce mají zůstat s tím současným systémem kontrol bez rozšíření dalších pravomocí. Já jsem stejně jako kolegové přesvědčený o tom, že česká samospráva funguje dostatečně kvalitně, má dostatek kontrolních mechanismů a je zbytečné rozšiřovat další kontrolní činnosti tam, kde to ve výsledku spíše přispívá k omezení funkcí pro veřejnost, k ohrožení služeb, a nikoliv k tomu, aby se opravdu fungování samospráv zkvalitňovalo. Tak to je první poznámka k rozšiřování samotných kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu obcí a měst. S tím, že v té komplexní podobě zůstávají statutární města, tak jak to navrhovali. Druhé téma se týká sledování a vyhodnocování funkčnosti systému kontrol v České republice. Už jsem o tom hovořil v předchozím příspěvku. Pozměňovací návrh, který jsme připravili k tomuto prováděcímu zákonu o Nejvyšším kontrolním úřadu, zavádí novou formulaci "významná kontrolní zátěž", protože víme a opakovaně se ukázalo, že Česká republika čelí, a jak malé obce, větší obce, menší firmy čelí často významné kontrolní zátěži, a má nám jít o to, aby kontroly fungovaly lépe, aby se nezdvojovaly, neztrojovaly, ale aby byly opravdu efektivní. Návrh přináší vznik evidence kontrol, která by umožnila jak Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, tak samotným kontrolním orgánům koordinovat lépe činnosti pro Nejvyšší kontrolní úřad, pak vyhodnocovat, co se v této oblasti děje, kde kontrola je opravdu neefektivní, a vést třeba v podobě pravidelných zpráv celý systém veřejné správy k tomu, aby napravoval ty zbytečné duplicity, aby napravoval tu neefektivní činnost tam, kde k ní dochází. Ten návrh říká, že všechny kontroly, kterých je v tom roce pro malé obce a pro malé firmy víc než tři, tak už to je významná zátěž. Stejně tak říkáme, že tam, kde dochází v tomtéž roce ke kontrole téže věci, téhož problému, dvakrát a víckrát, tak je to pro fungování celého systému kontrol neefektivní a jenom zatěžující. A stejně tak jde o to, aby v daném místě u dané obce nebo dané firmy neprobíhaly nekoordinovaně dvě a více kontrol současně. Já jsem zaznamenal konkrétní připomínky k tomu návrhu, že například nebude možné tedy, když tam není zároveň pro kontrolní orgány sankce, dosáhnout změny. Zaznívalo, že ten systém bude stát příliš mnoho peněz. Proti tomu je ale potřeba říct, že ten současný systém pro stát znamená zbytečně vyhazované finanční prostředky, protože jedna ruka neví, co dělá druhá, a zaskakuje stát sám sebe v okamžiku, kdyby měl fungovat lépe, vidět na to, co dělají například související kontrolní mechanismy a související kontrolní orgány. Vytvoření té evidence, která v současné době už v omezené podobě funguje na Ministerstvu financí, rozhodně, tak jak tady zaznělo, nemá znamenat náklady ve výši stovek milionů korun, ale budou to nepochybně náklady jen v řádu milionů, nízkých milionů korun. Efekt, který by ale díky tomu mechanismu mohl nastat, samozřejmě znamená mnohem významnější úsporu a mnohem významnější pozitivní efekt pro to, jak stát funguje. Ale byl to sám Nejvyšší kontrolní úřad, který v několika svých závěrech upozornil na to, že kontroly nejsou efektivní. A má být v zájmu České republiky, aby tedy v této oblasti udělal stát větší pořádek a zajistil, že prostě budeme schopni sledovat efektivitu a podobu toho, jak samotné kontroly probíhají, zda se nezdvojují, nebo dokonce nenásobí. A zároveň ten nástroj, který by v tu chvíli Nejvyšší kontrolní úřad měl k dispozici, umožní velmi jednoduše a efektivně ten nadhled mít, vidět, co se kde odehrává, a snadno vytřídit právě ty banální, marginální, nevýznamné případy a zaměřit se na to, kde opravdu dochází k selhávání kontrolní činnosti státu. Není efektivní. Jde nám ale o to zajistit efektivní nástroj, jak sledovat v České republice fungování kontrolních mechanismů, fungování kontrolního systému a bránit těm excesům, bránit případům, kdy stát opravdu jenom dokola provádí kontrolu tam, kde žádný efekt ve výsledku nemá. Děkuji za pozornost.
Není. Pane zpravodaji, máte slovo.
Dámy a pánové, před vámi leží hlasovací procedura, která je na první pohled složitá, ale není tomu tak, protože při těch hlasováních bude velké množství dalších zrušeno. Já bych jenom upozornil na to, co tady přednášel pan poslanec Benda na minulém jednání o tomto zákonu, že před závěrečným hlasováním projednávání tohoto zákona přerušíme. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí: Za sedmé návrh C, sněmovní dokument 4162, bod 6 v části týkající se změny daňového řádu. Na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku, ale to jsem avizoval jako přerušení.
Děkuji. Nevidím. Kdo je proti?
Děkuji. Já nyní budu přednášet jednotlivá stanoviska, přednesená výborem, a požádám předkladatele o vyjádření. Výbor doporučuje. Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych se chtěla vyjádřit úplně krátce ke sněmovnímu dokumentu, k svému pozměňovacímu návrhu 4118, což je nepovinné invazivní meningokové onemocnění. Máme velkou podporu zdravotních pojišťoven, takže si myslím, že je to výborná věc. Navíc ušetříme maminkám do jednoho roku miminka skoro 10 000 korun, což si myslím, že je velice dobrá podpora. Ještě bych chtěla říct, že tohle očkování podporuje vakcinologická společnost, vlastně i pojišťovny, a jedná se o onemocnění, které je velmi zrádné.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kdybychom měli odpovědět na otázku po nejužitečnějším vědeckém vynálezu lidstva, tak bychom určitě neměli zapomenout na vakcinaci. Ta se přenáší krví a pohlavním stykem, ale o tom pan profesor Válek určitě bude mluvit. Také bych ráda ocenila jednání o této materii na zdravotním výboru. Netrvalo na věcech, které nemají smysl, ale stáli si za svým tam, kde je to důležité z pohledu veřejného zdraví. Zde bych ráda jenom apel vůči panu ministrovi, abychom skutečně v budoucnosti zajistili očkování proti meningokokovi i v té skupině pubescentů, tedy dětí 12 a více let, které jsou také ohroženou skupinou. Děkuji.